Od ekonomických cyklů, přes covidovou hysterii a následná protiústavní opatření, až po šílené nápady Evropské komise a těch, do v Bruselu vládnou. Systém, ve kterém je vládcem byznys a to byznys ovládaný západního firmami. A nejde jen o drancování přírodních zdrojů surovin, ale také naopak o vývoz vlastních přebytků, který se startuje vývozem západního konzumního stylu. Green Deal a další šílenosti z Bruselu, nebo lockdowny či protiústavní opatření či útoky na suverénní země svolně podporovali zástupci hnutí ANO, koalice Spolu nebo PirSTAN. Což mě tedy úplně zaskočilo. No tak, zaskočilo. To je jasné, už to říkám předem a to ještě tady o těch návrzích ani nehlasujeme a nevyřeší ho ani ta pětikoalice. Protože nemají sílu postavit se tomu diktátu Bruselu, jako se o to snaží Poláci. No, tu sílu bychom měli, ale oni nemají odvahu. Jsme sice malá země, ale nemusíme přece jednat takto jako vazalové a poddaní západních lobbistů. Říká se, poturčenec je horší Turka. Jen na protiruských sankcích jsme tratili přes bilion korun. Zatímco Němci vesele a čile s Rusy nejen obchodovali a obchodují, ale vybudovali s nimi společný plynovod Nord Stream. Můžu se smát nápadům evropských komisařů zakázat nám Vánoce. Už nám zlikvidovali, vážené dámy a pánové, například potravinovou soběstačnost, v základních potravinách. A věřte, že to v případě krizí legrace také není. Pokud lidé nebudou mít na elektřinu nebo na teplo, nebo pokud dokonce nebudou mít elektřinu a teplo, pak to v zimě znamená skutečné ohrožení na životech našich občanů. My bychom tu primárně neměli debatovat jen o věcech, jako jsou emisní povolenky nebo DPH na energie, ale o systémovém řešení, co dál. To bych chtěl avizovat, aby tady někdo nepřekrucoval moje slova. Ale měli bychom se bavit o systémovém řešení, co dál. Pokud ti šílenci v Bruselu zakážou spalovací motory, znamená to - a všechno k tomu směřuje, jak víme - že spotřeba elektřiny vzroste o násobky, které si dnes ani nelze představit ani vypočítat. Jak hodinu stojí a topí elektřinou. Debata na DPH za energie ukazuje v nejkřiklavější formě naše otroctví ducha i těla. Premiér prý suverénní země pan Babiš své oponenty utlouká argumentem, že mu nějaká paní komisařka, eurokomisařka, řekla, že dočasné zrušení DPH ona nevidí jako problém. Tady se k ekonomické krizi přidružuje i krize naší politické identity a morálky. Jako premiéra suverénní země by ho přece měly zajímat problémy našich občanů, občanů, kteří ho zvolili. Problémy země, které je povinen hájit a zastupovat. Opět si můžeme brát příklad z toho, jak začali. Debata o krizi politické a ztrátě národní a státní suverenity je na místě, protože proces běží dál. Což by samozřejmě praxi znamenalo definitivní ztrátu jakéhokoliv viditelnějšího zastoupení Čechů a Moravanů v Bruselu. Čím dříve se zbavíme závislosti na evropských dotacích, tím lépe. Myslím, že města si umíme opravit za svoje. A jsem si naprosto jistý, že čeští a moravští zemědělci svojí šikovností jsou konkurenceschopní pro celou Evropu. Problém, který mají, dotace neřeší, ale vytváří. A evropský trh je dotacemi naprosto zdeformovaný a to zcela úmyslně. Protože cíl byl ovládnout naše trhy a vyvážet k nám a samozřejmě likvidovat českou konkurenci. Pokud nějaký náš producent našel díru na trhu, třeba v Rusku, tak následně tu byl opět Brusel se sankcemi a českou firmu v Rusku nahradily německé, případně další západní, firmy, které bez ostychu sankce obchází. Ale to není narážka na politiky ostatních stran tady ve Sněmovně. Protože nějakou kritiku Bruselu, sice opatrnou, ať to bylo v souvislosti s Green Dealem, migrací, či dalšími směrnicemi, začali před volbami vystupovat i politici některých jiných stran. My se fakticky neshodujeme s ostatními jen v tom, co s tím.
A tak se k ní také od počátku naše končící vláda staví. Právě proto jsem prominula DPH z elektřiny a plynu do konce letošního roku, díky čemuž průměrná domácnost ušetří jen za listopad a prosinec několik set korun. A protože je DPH evropsky regulovanou daní, zároveň jsem ihned iniciovala jednání s Bruselem o možnosti zrušení 21% DPH na celý příští rok. Téma dočasné výjimky jsem před pár dny osobně konzultovala s EU komisařem pro ekonomiku Gentilonim. Vyjádřil pro naši situaci pochopení a je připraven na další diskusi. Pořád věřím, že když můžeme udělat něco pro lidi, politikaření půjde stranou a potřebné zákony, které mnoha domácnostem mohou pomoci, se podaří prosadit. Argumenty, že naše opatření nefungují, jsou zástupné a nepravdivé. Nemají oporu v realitě a já je mohu doložit konkrétními čísly. Poslední zprávy Českého statistického úřadu o meziměsíčním a meziročním vývoji spotřebitelských cen vysloveně hovoří o tom, že odpuštění daně na energie mělo vliv nejen na nižší listopadový růst inflace, ale také na přímé snížení cen energií a plynu. Průměrná domácnost díky tomu ušetřila stovky korun. Pro rodinné rozpočty možná nijak závratná suma, na druhou stranu zklidnění situace a zejména před Vánoci i nezanedbatelný psychologický efekt. Také podle mnoha ekonomů bankovních institucí, jak se můžete přesvědčit v otevřených zdrojích, mělo odpuštění DPH větší sílu, než předpokládali, a vysvětluje celou odchylku jejich původních vyšších odhadů inflace oproti výsledné nižší listopadové skutečnosti. Říká se, že pokud je někdo jediný, kdo něco udělat může, tak to udělat musí. Tím, kdo dnes může pomoci milionům českých domácností od tíhy energokrize, je 200 poslanců této Sněmovny.
Nyní je písemně přihlášen s přednostním právem pan předseda Okamura.
Vážené dámy a pánové, vláda Andreje Babiše v demisi se na poslední chvíli snaží přijít s návrhy, které by zmírnily některé ekonomické dopady. Za hnutí SPD říkám, že hnutí SPD samozřejmě prosazuje rozumnou ochranu životního prostředí. O tom žádná, to prosazujeme. A ještě jenom k tomu řešení. To je to řešení. To je to správné řešení.
To tady nikdo neřekl. To je přeloženo do toho významového slovníku. Opět se vracím k tomu: není to řešení, které očekávají lidé. To chci tady ocenit. Je jasné, že se bude muset pamatovat také na domácnosti, které žijí v podnájmu. To je přece rozumná, logická věc, kterou by měl každý dobrý hospodář umět dělat. To jsou ta řešení střední a dlouhodobá a na to se budeme také soustředit. Takže dovolte mi říci závěrem: My opravdu nemůžeme podpořit návrh této mimořádné schůze. Nemůžeme podpořit návrh legislativních návrhů, které tady vláda předkládá, které nejsou adresnou pomocí pro ty, kteří tu pomoc opravdu potřebují.
Ostatně to je asi zajímavé téma, teď když jsem šel do práce, když jsem jel do práce, tak zrovna jsem viděl někde titulní článek, jak hnutí STAN dostává peníze z daňových rájů na Kypru. Proč to schovávají? Vyzvat je k tomu vysvětlení, ať vysvětlí ty peníze, proč dostávají na účet - hnutí STAN - peníze z daňových rájů na Kypru. Ale ono se to neschová. Je to ta koalice STAN-Piráti. Takže znovu ty dvě nejdůležitější věci, které teď v tuto chvíli pálí všechny občany, tak tam chybí. Proč je neposílá z České republiky? A teď jsem se musel pousmát tomu, že prý odstoupil. Cíl Bruselu je, abychom byli především poslušnou montovnou a odbytištěm západního zboží a naší prací podporovali ekonomický sociální růst Západu. I to je důvod, proč od vstupu do Evropské unie se ekonomické rozdíly a rozdíly v životní úrovni obyvatel u nás a v nejvyspělejších západních zemích fakticky nezměnily, ba naopak, podle mnohých ekonomů včetně těch západních se dokonce ještě zvětšily. A tady nemám a nemohu mít za zlé německým nebo francouzským politikům, že Evropu přetvářejí ve svůj prospěch. Tuhle povinnost mají čeští politici, ale naši zástupci v Bruselu se jí zcela důsledně nedrží, tu povinnost bojovat za naše občany, nikoli za zájmy Bruselu. Jinak tlak Bruselu na naše definitivní podmanění bude jen zesilovat. A znova mluvím i o těch energiích, i o tom zdražování, které tady dneska probíráme. Tak jako v případě covidové krize jde elitám bohužel nakonec v prvé řadě o moc a o peníze, přesněji o moc peněz. A je to tak a teď občané mají drahé energie a zdražují se i potraviny. Neřešili jste ani energetickou bezpečnost a soběstačnost, neřešili jste ani potravinovou bezpečnost a soběstačnost. A kvůli té nové vládní pětikoalici teď nebudou mít nárůst platů hasiči, policisté, pracovníci v sociálních službách a další, protože prostě ta nová vládní pětikoalice není připravena a vzala si jako rukojmí tyto potřebné profese. Já si pamatuju, že jsme hlasovali o rozpočtu ještě mezi Vánocemi a Silvestrem. Do toho samozřejmě ještě chtějí uložit, tato vláda, povinné očkování například dobrovolným hasičům. A to už považuji za úplný vrchol.
Omlouvá se paní ministryně Klára Dostálová z důvodu jednání na plenární schůzi Senátu. Ještě zkonstatuji, jaké je pořadí přihlášených. Jsou tedy přihlášení po panu předsedovi Jurečkovi v tomto pořadí: pan ministr Karel Havlíček, Richard Brabec, poté pan místopředseda Ivan Adamec a na závěr paní místopředsedkyně Jana Vildumetzová. A nyní prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji. Děkuji. Aby stát uměl klientsky ty lidi oslovit.
Děkuji a nyní je s přednostním právem přihlášen pan ministr v demisi Karel Havlíček, připraví se pan Richard Brabec.
A já musím reagovat i na to, co říkal pan předseda Jurečka ve smyslu toho, co se tady nedělalo nebo co se dalo dělat. Co se dalo pro jádro udělat víc, než jsme udělali? Vše dostává příští vláda tak, aby mohla udělat jednu jedinou věc, a to je spustit tendr. Víme, že střednědobé řešení - protože to jádro bude trvat pochopitelně jednu generaci - střednědobé řešení je tranzitně přes plyn, stále posilovat obnovitelné zdroje a současně tvrdě apelovat na Evropskou komisi a měnit systém obchodování s emisními povolenkami. I toto je v tuto chvíli předpřipraveno. A co se týká boje o systém obchodování s emisními povolenkami, to zde bylo dnes několikrát řečeno. Samozřejmě to neovlivníme pouze my. Příští rok musíme vyřešit nárůst cen energií, který bude mezi 30 až 70 procenty. Za to nenese vinu ani opozice, ani koalice, za to nenese vinu v tuto chvíli nikdo, kdo je z České republiky. Toto přece všichni velmi dobře víme. To znamená, s tím se nedalo udělat v dané chvíli nic. Ty chceme testovat? A budeme každou domácnost tímhle způsobem testovat? To se utestujeme k smrti a budeme to dělat několik měsíců! Toto je opatření, ale je to opatření velmi krátkodobé, které se třeba dá aplikovat v rámci těch, kteří se dostali do problémů v režimu dodavatelů poslední instance. Což konečně i děláme, protože toto není už nic objevného. Mimořádná okamžitá pomoc funguje, příplatky, respektive podpora bydlení rovněž funguje, ale je to pomoc okamžitá, krátkodobá, na velmi úzkou skupinu obyvatel. Co řešíme tím naším přístupem a co by se vyřešilo tím přístupem, který navrhuje opozice? My říkáme: Systémové řešení není to, že si vezmu čepici do ruky a půjdu si stoupnout na úřad práce a budu žádat o mimořádnou okamžitou pomoc. To není systémové řešení. To je náročné, komplikované, administrativně složité. Systémové řešení je snížení daní. Nic jiného už nenajdeme. Čili buď DPH, nebo obnovitelné zdroje, nebo všechno dohromady. Otázka je, kolik z nich si nakonec zažádá, jak to pro ně bude náročné a kdy to dostanou. Je to jednoduché, rychlé, nikdo nemusí nikam chodit na žádný úřad, prostě a jednoduše zaplatí o 35 % za energii méně v lednu, v únoru, v březnu, v dubnu. Každý měsíc. Nikdo nebude zkoumat, proč tomu tak je, ale prostě dostane rovnou menší fakturu, respektive už rovnou menší zálohovou fakturu. To je přece řešení systémové, to je řešení jednoduché. A musím říct, že i vaši kolegové, a teď mířím do řad opozice, toto navrhovali. Tak proč se to dneska takhle komplikuje a mění? Proč se říká, že naše řešení je nesystémové, když je daňové? A proč se říká, že řešení komplikovaných žádostí, testování každého zákazníka a následné zpětné vyplácení, když tam nemůže být ani ta záloha, je řešení systémové? Rozumím jiné věci a to je třeba si natvrdo říct, že to něco bude stát. Ano, souhlas. Je pravda, že řešení přes DPH a přes obnovitelné zdroje, a můžeme se bavit o tom, kolik by to na těch obnovitelných zdrojích bylo, bude stát přibližně to, co zde padlo, možná to bude 17, 20, 25 miliard. Záleží na tom, jak by se to ve finále namixovalo. Ty domácnosti to neustojí! Stejně tak to neustojí někteří živnostníci, prostě bude to stát výrazně více z těch důvodů, které jsem tady říkal. A nikomu nepřisuzuji to, že to způsobil.
Ano, i úředníci to prosazovali. A my a Francie jsme byli lídry boje za tu taxonomii, kterou jsme nakonec prosadili. Prosím vás, my jsme nespali, my za to bojujeme. Znovu opakuji: Česká republika je lídr v boji pro změnu emisních povolenek, které stoupají nekontrolovaně - špatná směrnice, znovu budu k tomu vystupovat. Budu rád, když takhle jste si to vyslechli a dostali jste ty správné informace.
přeji vám pěkné odpoledne a nyní budeme pokračovat vystoupením pana ministra v demisi Karla Havlíčka s přednostním právem.
Dlouhodobý cíl tedy udržet zde stabilní zdroje díky tomuto může být naplněn. A pokud skutečně to 22. dopadne, opakuji, je to možná jeden z největších úspěchů i naší vlády.
Jsou taktéž placena ze státního rozpočtu. Dochází tam k poskytování dotace na vzdělávání mladých lékařů. Věcí, které musejí být financovány, je celá řada. Přicházejí nové léky na covid. V tomto týdnu přijde první antivirotikum molnupiravir. A velmi prosím, aby toto bylo zohledňováno, aby nedošlo k ohrožení nákupu vakcín, aby nedošlo k ohrožení financování projektu Chytré karantény, aby nedošlo k ohrožení financování trasování, aby nedošlo k ohrožení financování nákupu léků a podobně. Myslím si, že naopak rezort zdravotnictví si zaslouží maximální podporu. Děkuji za pozornost.
Naopak slýchávám, že všichni budoucí ministři budou bojovat za své rezorty. Na jednu stranu propustíme úředníky, ale na druhou stranu tři ministerstva budeme mít navíc. Když se bavíme o rozpočtovém provizoriu, pravděpodobně budou zmrazeny platy státních zaměstnanců, které nebudou být moci tři měsíce nějakým způsobem zvýšeny. Ale na druhou stranu my si nechceme tady v Poslanecké sněmovně zmrazit platy poslanců. Myslím si, že vláda - ta, která ještě sedí za mnou - dobře ošetřila právě to, že bude reflektovat ceny energií, tak jak stoupají, a to jak jsem říkal, v lednu i v únoru různými opatřeními. To bych chtěl všechny důchodce ubezpečit. Tak to bych samozřejmě chtěl tuto odpověď, proto otvírám tady tento bod. Zvlášť velký problém bude u domácností, které mají smlouvy s dodavateli energií bez nějaké dlouhodobé fixace. Vždyť máme dneska a zítra poslední sněmovní den v tomto roce, možná to bude někdy až příští rok v lednu, a musíme projít de facto, pokud to nebude zákon v legislativní nouzi, nějakým legislativním kolečkem, tudíž bychom mohli občanům tady toto zvyšování cen energií nějakým způsobem sanovat třeba až v polovině roku.
Toto by byl velký problém, protože je nesmírně dobře, že se nám podařilo rozhýbat výdaje do dopravní infrastruktury, částka 131 miliard, zaokrouhluji to, je více jak dvojnásobná, než jak byla před deseti lety. Díky tomu jsme mohli zahájit celou řadu klíčových staveb, na které se zde čekalo roky. To zde nikdy historicky nebylo. Zdaleka se nejedná jen o investice do silničních staveb, jedná se pochopitelně o investice do železnic, do vodních staveb a podobně. Proto jsme to dali už minulý rok do rozpočtu a kraje věděly, že s těmi penězi mohou nakládat, a už si začaly připravovat projekty, začaly logicky podepisovat a realizovat. Byla by to škoda a doufám, že kraje v tomto budou stejně důsledné. Samozřejmě, každý z nich má nějaké své preference ve smyslu toho, kdo chce, aby tam byl, ale věc druhá je ta, že pokud oni se domluví s jednou vládou na tom, že to tak bude, tak očekávají, že ta další vláda na to naváže. Vše je připraveno, stačí jenom podat výzvu. Věřím, že k tomu nedojde, a děkuji všem za pozornost.
Děkuji, pane ministře. Nyní je přihlášena k návrhu pořadu paní ministryně v demisi Klára Dostálová.
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ráda bych požádala o zařazení bodu číslo 10, a to dopady provizoria na podporu bydlení a dotační programy. O to větší smutek ve mně vyvolává to, že rozpočtové provizorium jde přesně proti tomuto návrhu. To, co jsme chtěli všichni, protože rozpočtové provizorium a investice si opravdu nerozumějí. Pevně věřím v to, že skutečně aspoň do té jedné dvanáctiny, až vám pak řeknu ta čísla, se dostanou limity na tornádo. My přece pomáháme lidem po tornádu, pomáháme fyzickým osobám, aby si obnovily obydlí. Pomáháme obcím, krajům, městům zasaženým v tom území, aby mohly podávat své projekty. Oni projekty podají, ale rozhodnutí mohou dostat až po schválení rozpočtu. Rozpočtové provizorium a dotační prostředky jsou skutečně věci, které se vzájemně vylučují. A teď jenom pro vás takový jenom úsměvný pohled, takový ten trpký úsměvný pohled na to, jak to vlastně je. V rozpočtovém provizoriu můžete čerpat jednu dvanáctinu letošního roku. To všechno ostatní do těch 28 miliard jsou investice, jsou dotační prostředky. 1 miliarda je zhruba kolem těch 100 milionů korun, necelých 100 milionů korun. Myslím, že to není zpráva, která potěší obce, která potěší města a potěší kraje. Znova prosím, fakt to zvažte, je to škoda. Jsme na 11. místě, skutečně si vedeme velmi dobře.
A než dojde k řečnickému pultu, přečtu omluvu. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuju za slovo. Jsem přesvědčen, že nebyly tím pravým důvodem, proč nebyl rozpočet Státního fondu životního prostředí schválen. Byl tam jednoznačně argument na to, že si ho tedy chce osvojit nová vláda v souvislosti se státním rozpočtem.
Eviduji vaši žádost o odhlášení. Já vás všechny odhlásím a požádám o opětovnou registraci vašimi kartami. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Nyní budu číst návrhy, které zde zazněly na začátku, v úvodu schůze, a poprosím předkladatele, aby mě případně opravili, kdybych nečetl správně to, jakým způsobem načetli své body. První návrh zazněl od Tomia Okamury a zní Zdražování, inflace a hrozba ekonomické krize v České republice.